A navíc dnes ještě stále stoupají. Říkáte, že senioři se mají vzhledem k průměrné mzdě moc dobře, a proto do toho musíte sáhnout. Je to hloupý argument. Prosím ještě jednou, nemluvte o tom, jak jsou na tom důchodci finančně dobře. Mnozí z vás by byli asi hodně překvapeni. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. Ano, samozřejmě. Tolik pan Babka. Potom tady mám Monikou Obornou.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 Podle ministra financí Zbyňka Stanjury hrozí v případě neschválení návrhu státu značné hospodářské škody. No kdo tohle vymyslel tedy? Ústavní soud ale důvody pro vyhlášení legislativní nouze stanovil zcela odlišná kritéria. Hrozba zvýšení deficitu proto nemůže být důvodem pro vyhlášení legislativní nouze. Vládní představitelé si často stěžují, že opozice chce snižovat rozpočtové deficity a zároveň kritizuje každý vládní návrh úsporných opatření. A nejsou to jen předvolební sliby, které už neplatí. Svět se zbláznil. Rovněž premiér Fiala ještě v listopadu loňského roku opakovaně v médiích odmítal, že by kvůli úsporám měla být ohrožena valorizace penzí. Proto předseda vlády vzal důchodcům slevu na jízdné. Stáří nesmí být obdobím nejistoty a obav. To je heslo z facebookové stránky Petra Fialy. Dnes je všechno jinak. Vláda se často vymlouvá na předem neočekávané okolnosti, které maří jejich plány. Nejčastěji je to válka na Ukrajině. Skokový lednový nárůst inflace ale očekávali všichni ekonomové. Jediný, kdo s ní nepočítal, byl ministr financí při předložení státního rozpočtu na letošní rok, který na mimořádnou valorizaci nevyčlenil ani korunu. Ale ty peníze našel. Můžeme namítnout, že předvídat máme notorické neplnění slibů vládní koalice. Vládní návrh na omezení valorizace důchodů odnímá důchodcům již nabytá práva a tím je porušeno jejich garantované základní právo na ochranu legitimního očekávání.
Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan předseda Výborný.
Pane vicepremiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím požádat o dvě hlasování procedurální. Vysvětlím, oč jde, protože předpokládám, že tady bychom měli hlasovat v konsenzu i s opozicí. To je princip předběžné opatrnosti. A pokud by k tomu otevření došlo ještě dnešní den, tak jednací den v pátek končí ve 14 hodin, to už je za námi.
První budeme teď hlasovat.
Ne, já namítám, že ty návrhy jsou nehlasovatelné. Prostě se mění pravidla. Zkrátka ty schůze byly svolány špatně, bez rozmyslu, a jsou v podstatě teď de facto svolány na dobu mimo řádnou jednací dobu. Ale to si měl uvědomit ten, kdo ty schůze svolával, v době, kdy je svolával. Vy jste je vytlačili mimo jednací den. Ty měly být prostě nařízené třeba v pátek ráno. To, co navrhujete, je podle mě v rozporu s jednacím řádem.
Až to budete mít vykecané, až to bude nějaký systém, až to předložíte, tak potom s tím běžte do novin. Já vůbec nerozumím této vládě, vůbec nevím, o co jí jde.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím. Děkuji za dodržení času. Nikdo další s faktickou poznámkou přihlášen není a nyní budeme pokračovat v podrobné rozpravě.
Vážené dámy a pánové, SPD zásadně odmítá nepřijatelný postup vlády Petra Fialy ve věci plánovaného razantního snížení zákonné mimořádné valorizace všech důchodů. Takže ještě bych to pro předsedající zopakoval: jménem SPD dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Takže se o tomto mém návrhu bude v rámci třetího čtení hlasovat a samozřejmě SPD hlasuje pro zamítnutí. Velká část z nich už dle statistických dat žije v příjmové chudobě. Nemluvě o riziku pádu dalších tisíců důchodců do dluhů a exekucí. Jedná se o všechny příjemce důchodů. Valorizace penzí má sloužit a slouží ke kompenzaci dopadů zdražování na naše důchodce, na které inflace tvrdě dopadá, protože ceny zboží a služeb, které si nejčastěji pořizují, a platí tedy náklady na bydlení, potraviny a léky, rostou ještě mnohem rychleji než průměrná inflace. Ale o tyto peníze je chce Fialova vláda okrást. A my tady tomu nyní bráníme. Takže ta situace je ještě horší a o tom se příliš mediálně nemluví, že vy okrádáte ty důchodce ještě víc.
A držíme palce. Dukovany připravil Karel Havlíček. A není pravda, co tady bylo tvrzeno, že někdo tady preferoval Čínu a Rusko. Ruská firma proti Westinghouse. Samozřejmě média to takhle nepíšou, protože ta vám stále fandí a budou stále fandit. Ano, my vyvážíme a musíme udělat ty Dukovany, které jsme připravili. Při větším zlevnění energií se můžeme dočkat i deflace. Tak když nevěříte Babišovi, samozřejmě Babišovi nevěřte vůbec nic, tak tady vám to říká pán z ČNB. No tak to jsem fakt zvědav. Takže já tomu nerozumím. Není to mezigenerační problém, nedělejte z toho mezigenerační problém. My jsme se vždycky chtěli starat o všechny. Mimochodem bych připomněl taky program pro mladé rodiny, které... - že jí Kalousek nechce dát peníze. Tam jsme to dělali. Ministerstvo financí, potom se přidalo Ministerstvo školství. A to byly ty konkrétní věci. Takže tady kolegyně Lenka Knechtová říká: Vážení občané, dámy a pánové, na úvod chci oznámit, že mi bylo upřeno moje právo se vyjádřit ke stavu legislativní nouze. Bylo mi znemožněno můj projev přednést. Z pozice řadové poslankyně nesouhlasím s omezováním práv poslankyň a poslanců a upozorňuji, že zde dochází v přímém přenosu k porušení jednacího řádu. Je neoddiskutovatelné, že vláda včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců. A teď se na poslední chvíli, a z mého úhlu pohledu dokonce i retroaktivně, snaží prosadit změnu zákona a bojí se obstrukcí opozice. Vláda fakticky řeší, komu peníze vzít, místo toho, aby řešila otázku, jak ponechat občanovi více peněz. Ten prostě nemůže řešit jednoho každého individuálně. A peníze ponechané občanům jsou tedy efektivnější a nezatížené náklady na redistribuci. Ministr financí Zbyněk Stanjura úplnou náhodou zapomněl do státního rozpočtu započítat 150 miliard na straně výdajů. Ano, slyšíte dobře, 150 miliard výdajů. Opomněl započítat 20 miliard na valorizaci penzí, ale potom je našel minulou neděli, 30 miliard na dopravní investice - to jsem se ptal, jestli, a to je dobrý nápad, dluhopisy, a nevím tedy, jestli to vchází do dluhu, a 100 miliard na kompenzace elektřiny. To tam údajně někde má, ale nevím. Pokud by dělal poctivě svoji práci, tak by se státní rozpočet pro rok 2023 blížil 500 miliardám.
Já samozřejmě znám lidi v KDU-ČSL, to ostatně víte. Neříkám všichni, ale část určitě ano, o té vím. Vy si je vlastně uplácíte veřejnými penězi podle mého názoru. Takže vy zneužíváte přímo flagrantně veřejné peníze. Protože pro vaše politické trafikanty a pro vaše politické exponenty peníze máte a plnými doušky je sosáte pro KDU-ČSL, ale na důchodce nemáte. Respektive máte, ale důchodcům dát nechcete. Takže já jsem to chtěl dát do toho protikladu. Tady pan ministr před chvílí takhle na mě ukazoval, když jsem tady říkal, že berete důchodcům, a pro vás je to jenom žvanění. Znova, protože tady pan ministr předtím nebyl. Takže jestli tady teď gestikulujete, tak si za to můžete jenom sám. Ale kdo prostě nechá tu osobní rovinu mimo, tak já ji také nechávám mimo, ale řekl bych, slušně řečeno, kakat na hlavu si nenechám prostě tady. To v žádném případě. Jestli někomu vadí to, co říkám, tak by neměl hlavně začínat tím, co říká o mně, a protože já si to samozřejmě potom jako chlap líbit nenechám, to je přece pochopitelné. A platí to, i kdybyste napadl, a v tom jsou lidovci taky experti, a další politici, že napadají ostatní tady, SPD a další lidi. Klíčovým parametrem v našem průběžném důchodovém systému je počet plátců, tedy počet aktivních zaměstnanců a živnostníků odvádějících důchodové pojištění. Speciálně podpoříme, my jako SPD chceme speciálně podpořit mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. Navrhujeme zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte, a poskytnout příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Navrhujeme i výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti na dvojnásobek u prvního, u druhého dítěte v rodině a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům chceme zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte. Vláda to blokuje, vlastní návrh není schopna předložit. Tak to je tedy otřesná situace. A kde na to vzít? Zdaníte všechny občany České republiky. A sám tady ministr Jurečka říkal, já si to pamatuju, ten váš rozhovor pro Novinky. A teď už víme, v jakém kontextu jste to řekl. Řada důchodců, příjemců důchodů, třeba na venkově bydlí ve svých nemovitostech, už teď jen tak tak finančně vychází. Tam už není východisko. To je otřesné. A ta matematika myslím, že je úplně jasná, protože pro příjemce důchodu, kterému je třeba 80, 85, 90 let, on si nemůže nikde přivydělat, nemá na to sílu logicky, takže je plně závislý na tom důchodu, na který má oprávněný nárok.
Tedy já přečtu, o čem budeme hlasovat, protože žádné další úpravy nejsou. Námitka je legitimní, já ji respektuji. Nyní tedy nejprve dám hlasovat o námitce o postupu předsedajícího. Pořadí se ustálilo a já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího? Ať zvedne ruku, kdo je pro námitku. S námitkou nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto protinávrhu? Nyní budeme postupovat podle schváleného postupu. V rámci rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondřej Babka.
Vážený pane místopředsedo, předpokládám, že mi zapnete čas po tom, co se tady stalo, a neuvěřitelným způsobem jste ohnuli jednací řád, kdy jste hlasovali pro omezení přednostních práv. A já si myslím, že v tuhle chvíli vůbec nemá cenu v této schůzi pokračovat, protože to, co se stalo, je něco tak neuvěřitelného, že já ani nemůžu najít slova, abych ten svůj pozměňovací návrh odůvodňoval.
Pane poslanče, jenom pro pořádek, já tady mám vaši faktickou poznámku. První bude faktická poznámka a poté pozměňovací návrhy.
Ono je to tak, že i v této situaci, když už vlastně zákon neplatí, tak já ho dodržuji. Já se bojím, co zrušíte příště. Paragraf 67 je poměrně jednoduše formulovaný, že kdykoliv o to požádá předseda vlády, člen vlády, předseda strany, předseda klubu, tak dostane přednostní právo. A co vy teď uděláte? Já tomu pořád nerozumím, co s tím uděláte? Tady ten pultík přestává mít smysl. Já to tady mohu roztřískat, protože tady neplatí zákony. Chápete to, co jste udělali? Ale nejhorší je, že úplně zbytečně, a hlavně ty vaše důvody neobstojí! Ale chodilo se domů, normálně se v sedm šlo domů, byly přestávky na oběd - a pozor, jednaly výbory. Vy jste tam nezapočítali výbory. A vy nezapočítáte ty hodiny a hodiny jiných obstrukčních bodů a návrhů na program schůze, které jste kvůli tomu EET udělali. My jsme tady strávili téměř rok s EET. Až pak jsme přistoupili k tomu, že se hlasovalo v určitém čase. Takže neplatí v podstatě ani ta čísla. My jsme chtěli debatovat. My jsme po dvou dnech dostali z pana ministra Jurečky 600 miliard, že to je ta horní míra škody, která za deset let hrozí. To se stalo. Já jsem tady byl. Já jsem potom tedy také znejistěl.
Nebo je budou kupovat zase bohatí, kteří je budou pronajímat, a zahraniční, nebo jak to je? Tomu nerozumím. Já nejsem makro, já mám jenom selský rozum a naučil jsem se jedna plus jedna je dva a celkem to funguje. A samozřejmě že to má dopad na státní dluh. A vykazuje se to v procentech, samozřejmě v procentech. Takže státní dluh, je tam výhled úplně šílený, myslím, že do 2025 dokonce na 100 miliard. Ti zahraniční investoři, ti si říkají, no ti se zbláznili, tady já přece nemůžu podnikat. Ano, byla tam ta rezerva, pokud to finance dovolí. No a samozřejmě už jste věděli, že to nedovolí. Takže normálně peklo. Tak snad se ho dožijeme, protože ještě ho ani jednou nevyhodnotili a my vlastně ani nevíme, co ta vláda chce. Nechtějí ty příjmy. A co čerpání těch evropských fondů? Naší urputností proti všem blokováním Rady. Jestli se vyčerpají ty peníze. Tak vždycky jsem říkal, kolik je tam, kolik tam financujete z českého rozpočtu a čekáte na Evropu a jak rychle? Já nevím, kolik tam má pan ministr Stanjura, jestli vůbec ho to zajímá. Prosím vás, ještě jednou: máte stále růst. My jsme měli propad. Vy jste ho nejenom nevyhodnotili, ale stále se vymlouváte. No a má to dopad samozřejmě. Ale znovu opakuji, že to řešení je na stole a vy to nechcete řešit. Já jsem vždycky říkal, že peníze na důchody musí být. Protože, znovu opakuji, historicky ODS nemá ráda důchodce. ODS, kdyby mohla, tak i ten valorizační zákon úplně zruší. A paradoxně je to jejich zákon, je to zákon premiéra Nečase. A stále jste to snižovali a skončili jsme 2014 45 korun. Ano, hned jste vzali tu slevu na jízdné, hned se uvažují léky, DPH a podobně. Takže tady to říká pan premiér, že závazek snížení sociálního pojištění, ten už nebude. Ale my jsme se hlavně starali o příjmy. A my jsme hlavně za našich vlád snižovali daně o 504 miliard. Líh, lihová aféra, všechno. Ano, to je pravda.
Je to tak? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ještě než dáme slovo přihlášeným do podrobné rozpravy, s řádnou přihláškou a přednostním právem paní poslankyně Levko s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Takže já jsem to jenom chtěla uvést na pravou míru. A padá tady hodně čísel v té argumentaci, tak já bych poprosila, abychom se k těm číslům chovali seriózně.
Pokud jste hlasovali a naskočila vám faktická, tak se odhlaste. Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že jestli je to číslo, já ho tedy uvádím neustále, 2 700 000, tak jestli vám připadá, že číslo 2 700 000 seniorů, kterých se to dotýká, že je to číslo malé, a že tedy v tuto chvíli ještě s tím vystoupíte a zatleskáte si tomu, tak mi připadá úplně nehorázné. Dotýká se to všech seniorů. Zařazovala jsem to tady dvakrát, ani jednou jste pro to ruku nezvedli. A teď tady vystoupíte, tím se nikoho nezastávám, všichni můžete to říkat nějakým způsobem, ale vy jste vlastně řekli, že 2 700 000 lidí, prakticky vás ti lidé a ti senioři nezajímají!
Děkuji.